Cíl byl splněn, kóty byly dobyty. Koho by to zajímalo! Tři strany byly vládní, pět stran bylo opozičních. Myslím, že dneska nemá cenu vést dlouhou debatu. Mělo by to smysl, kdyby tady existovala vláda menšinová, většinová, to je jedno, ale s většinovou podporou ve Sněmovně, pak má smysl i ze stran opoziční strany podrobně analyzovat vládní program, upozorňovat na slabá místa, přinášet lepší návrhy, konkurenční návrhy a podobně. Četl jsem, že pan premiér říkal, že dají demisi příští středu, takže příští středu nebo čtvrtek začnou nová jednání.
Pokud by se podařilo, aby se předcházelo problémům v rodinách, aby tolik dětí nemuselo být mimo své biologické rodiny, ubylo by jich v kojeneckých ústavech, nebo případně v těch budoucích zařízeních spíše podobných rodinné péči.
Když už jsem si vzal slovo, tak ho ještě využiji a přečtu omluvy. Nyní před řádně přihlášenými zde máme faktickou poznámku paní ministryně Němcové. Prosím, paní ministryně, abyste se ujala slova.
Já sama přicházím zejména ze zdravotnictví. Co se týká kojeneckých ústavů, určitě budeme minimalizovat. Je to naše priorita. Takže na to si odpovíme zítra, jestli dovolíte. A co se týká zákona o sociálním bydlení, nevím, jaká rychlost je jinde. Takže komunikujeme i zdravotní a sociální výbor dohromady. Jenom takhle rychlá odpověď.
Tak nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Dostálová.
Už to tady zaznělo. Není úplně fér se zmiňovat o roku 2013, že zákon byl představen. Moc nerozumím tomu, proč se zákon vůbec někdy přesunul na MPSV, protože gestorem bytové politiky je MMR a vždycky bylo. My jsme jednali i s platformou pro sociální bydlení a skutečně to myslíme vážně. Abych byla konkrétní, půjde o definici lidí v bytové nouzi. Budeme muset samozřejmě pracovat se skupinou zaviněných a nezaviněných, to znamená nízkopříjmové skupiny jako maminky s dětmi, zdravotně postižení, senioři. S nimi budeme jednat. Takže se s nimi bude pracovat.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Demokracie je diskuse, říkal Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryk netvrdil, že je tato diskuse jednoduchá, krátká a vždycky příjemná. Konečně první republika a její vlády nebyly ideální a bezproblémové. V Poslanecké sněmovně byly kromě českých stran také strany německé. Nebyla to tedy žádná idylka, ani selanka. Přesto se k první republice stále obracíme. I v tomto jubilejním roce bude toto přihlašování se k Masarykovi, první republice a jejím osobnostem určitě kulminovat. Teď přijde nový pan premiér s tvrzením, že jednobarevná vláda je, cituji: "ta nejlepší varianta. Jednobarevná vláda je určitě praktičtější než koaliční už kvůli všemožným koaličním radám." Byl to opravdu, pane předsedo, takový horor? Sem tam, je odpověď. A ještě jednodušší než jednobarevná vláda je vláda jedné strany. To už se pak nemusíme bavit vůbec s nikým. Ostatně už tu zkušenost máme. A některé věci i fungují. Jen ta demokracie už je potom tak nějak přebytečná. Ano. V minulé koaliční vládě jsem jako předseda koaličního klubu zažil mnohé prekérní situace a mnohá zklamání. Nikdy jsem třeba netvrdil, že ČSSD je lepší partner než hnutí ANO. Na podrazy to bylo zcela vyrovnané.
Nechci tady spekulovat. To byl velký problém. Ve čtvrtek se nešlo sejít - další programy a podobně. Ale to, co je podstatné, ten výbor už včera, a je zjevné, že i tímto dalším krokem si plete to, co přísluší poslancům. My tady opravdu nejsme v roli vyšetřovatelů. My jsme tady v roli poslanců, kteří mají posoudit, zda ta věc je v kolizi s mandátem, nebo není v kolizi s výkonem mandátu. To je to jediné, co nám přísluší. A opravdu nepleťme si to, co je rolí poslanců a mandátového a imunitního výboru. Budu to říkat dneska večer na výboru.
S faktickou poznámkou mám pana předsedu výboru Grospiče.
Nechtěl jsem do té diskuse vstupovat.
Dobrý večer. Ale dnes v noci je to asi v pořádku.
Na faktickou poznámku mám pana předsedu Bartoška.
Skutečně chování a svolávání mandátového a imunitního výboru překračuje všechny meze doposud představitelné v naší parlamentní praxi.
Vyhlašuji tedy přestávku pro poradu poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Jsem přesvědčená, že hodnoty, jako je pravda, čest, morálka, nejsou mrtvé. A nejsou to prázdné pojmy. Proto za sebe nepřipustím, aby se po nich šlapalo, aby se vytrácely. Aby je zašlapávali do země někteří, kteří si to přejí. Nenechám se odradit tím, že už možná pro některé nejsou v módě. Svou důvěru této vládě stejně jako všichni ostatní poslanci TOP 09 nedám. Zvažte, zda jste schopni vy, každý sám za sebe, ji s čistým svědomím dát a také vzít za to svůj díl odpovědnosti.
Než přijde pan poslanec Jurečka k řečnickému pultu, tak vás seznámím s omluvou. Pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, než začnu svoji řeč, dovolte, abych dal procedurální návrh, aby se přerušilo jednání tohoto bodu, dokud tady nebude přítomný premiér a většina členů vlády, protože myslím si, že byť jednáme o důvěře menšinové vládě, tak tato účast členů vlády je nedůstojná tomuto jednání.
Ano, je to jasné. Zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat dále. Pane poslanče, máte slovo. Já prosím všechny paní poslankyně a pány poslance o klid v jednacím sále. Slovo má pouze pan poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, prosím, pokračujte ve svém vystoupení.
Děkuji za pozornost. Nyní dovolte k mému vystoupení. A dovolím si stručný komentář. Na úvod bych řekl, že jsem velice rád, že pan prezident ze svého slovníku vynechal slova, která začínají na k, musí se tečkovat. Takže si toho vážím. Nicméně fakticky. Byla tady použita některá slova a příměry ze strany pana prezidenta. Začal bych asi tím, že na straně 20, prosím pěkně, můžete si to otevřít a číst spolu se mnou, se mluví v kapitole Právo a spravedlnost: "Za klíčovou hodnotu našeho společenského uspořádání považujeme ideu právního státu založeného na úctě k ústavně chráněným principům dělby moci, vlády práva a ochrany základních práv a svobod. Tyto principy budeme ve všech svých krocích respektovat a dále posilovat." Já bych tady poprosil, aby se dále v rozpravě vyjádřili členové vlády. Protože tyto věci a takovéto vstupování do legislativy a do věcí, které jsou ukotveny smlouvami mezi státem a konkrétními subjekty, jsou velice vážným ohrožením toho, že český stát se může nazývat právním státem.
Nevím, co pana prezidenta vedlo ke změně názoru, ale mě minulost současného premiéra stále straší. Jeho současná situace mu také neumožňuje se plně věnovat vedení naší země. Jen si představte, že vám a vaší rodině hrozí až deset let vězení za to, co jste udělali v podstatě vy, a najednou získáte téměř výlučnou výkonnou moc ve státě, máte v moci policii, státní zástupce. Budete v tu chvíli řešit digitalizaci státu, důchodovou reformu, výstavbu silnic? Opravdu vás ani nenapadne se starat o to, aby vaši blízcí nestrávili příštích deset let ve vězení? A samozřejmě tomu budete říkat křivda, kampaň, účelovka, manipulace, jde po mně mafie. Toto je tak velký střet zájmů, že je nutné počítat s tím, že člověk v takové situaci využije, až zneužije své postavení. Kdo by nechal zavřít do vězení své nejbližší a sám skrytý za imunitu by spravoval stát a nezasahoval do práce policistů, státních zástupců, soudů? Já nevěřím, že Andrej Babiš je tak bezcitným člověkem. Nezlobte se, ale já mu zkrátka nevěřím. Vždyť i v daleko méně pro něho závažných chvílích už nemluvil pravdu. Jen poslouchejte. Andrej Babiš 27. června 2013 - citace: "Já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví svých čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů v Mafře." Vždyť ne Andrej Babiš, ale hnutí ANO je nesporným vítězem voleb. Vždyť mezi vámi jsou kvalitní lidé, kteří by jistě roli premiéra zvládli. A pokud této sebereflexe není sám Andrej Babiš schopen, leží odpovědnost za toto jednání primárně na vás, poslancích za hnutí ANO. Věřím, že jsem těm, kteří chtějí poslouchat, dostatečně vysvětlil, proč ani já, ani kdokoli z poslaneckého klubu Starostů a nezávislých nemůže dnes Andreji Babišovi a jeho vládě vyslovit důvěru. Chtěl bych, aby Českou republiku vedli svobodní lidé, lidé, které nepronásleduje jejich minulost, lidé, kteří nemají ve své minulosti nevysvětlené kauzy. Jen svobodní lidé se mohou chovat podle svých zásad a ne podle závazků. Jen svobodní lidé mohou vést svobodný národ. Nezlobte se, ale svěřit vám Českou republiku, dát vám důvěru, nemůžeme.
Tady na začátku od pana premiéra zaznělo, že mají nějaké pracovní jméno pro tuto vládu. Já nevím, jestli jsem si to dobře poznamenal - "pro lepší Česko". Když tak mě pak někdo může opravit. Já bych to možná nazval "vláda slibem nezarmoutíš". Já bych vypíchl tři kroky. My jsme dostali k nahlédnutí - a dostaly to všechny strany - pracovní verzi programového prohlášení vlády. Já si myslím, že za ty necelé tři měsíce, co tady jednáme, se ukázalo, že ani dohody, které jsou na grémiu, ani dohody, které jsou z pohledu Pirátů transparentní - já nevím, jak jste na tom s ostatními stranami - se dodržují, jenom když se to hodí. Je důležité si připomenout, že hnutí ANO bylo součástí vládní koalice a členové hnutí ANO zastávali ministerské posty na řadě rezortů. My jsme toto dotáhli až k Ústavnímu soudu, ten řekl, že se o žádnou cenzuru nejedná. My jsme se s tím několikrát setkali. Nebyli to různí lidé, kteří byli odklizeni do pozadí, když poukázali na nějaké korupční jednání, ale zářným příkladem bylo vládnutí hnutí ANO v Praze. Hnutí ANO bojovalo proti viníkům v kauze Opencard, tedy panu Bémovi a Petrovi Hulinskému z ČSSD, pouze na oko, tu kauzu Opencard nechalo promlčet, přestože jsme jim připravili kompletní podklady k právnímu řešení kauzy. Kauza byla promlčena, veřejnost se dočkala jen výmluv. Sama slova premiéra Babiše ještě v roli ministra byla, že on je v jakémsi střetu zájmů.
Jako první krok přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Miroslava Kalouska. Má k této věci někdo jiný návrh? Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 5. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a Miroslava Kalouska.
Dobré ráno všem. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně, páni poslanci, já jsem chtěl vystoupit na začátku ve věci změny programu této schůze. Když se tady nedrží jiné dohody, myslím si, že podmiňovat toto hlasování doporučením mandátového a imunitního výboru v tuto chvíli není žádoucí.
Dodatečně - ještě nebyla čtena omluva paní poslankyně Jany Levové, která se omlouvá z dnešního jednání z osobních důvodů. Nyní k pořadu schůze pan poslanec Farský.
Předcházely tomu tyto kroky: 10. srpna 2017 policie doručila do Poslanecké sněmovny žádost o vydání obou politiků, tedy Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Ta současná makající Sněmovna dneska má 50. den už na stole tuto žádost, a zatím jsme pořád na začátku. Skutečně není důvod, aby se toto jednání protahovalo a poslanci Babiš a Faltýnek se v Poslanecké sněmovně schovávali před spravedlností.
S náhradní kartou číslo 2 bude hlasovat pan poslanec Ondřej Profant. A nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek.
Chci jenom technicky přečíst usnesení Poslanecké sněmovny z 30. listopadu 2017 k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání: Poslanecká sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu a odročuje jej do doby projednání mandátovým a imunitním výborem.
Pojedeme zase v pořadí řádně přihlášených. Prosím. A připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, pane poslanče.
Ten pes byl navíc hloupý, pokud já si to dobře pamatuji. Jsem tady každou chvíli, každou minutu překvapován, nejenom tím, že nemůžu najít prostory, ale i řadou dalších věcí. Tak jsem tak přemýšlel, jak bych to dělal v konkurzní komisi, kdybych tam měl kandidáta na kliniku, který by měl problémy, řekněme, se zákonem. Snažím se hledat ty pozitivní věci. Já si myslím, že přístrojová komise fungovala různým způsobem. Na práci přístrojové komise se podílela řada odborných společností, zúčastňovaly se jednání přístrojové komise a vyjadřovaly se k přístrojové technice, a já to teď říkám jako předseda radiologické společnosti - ještě do pondělí budu předseda radiologické společnosti, v pondělí skončím, - která se na tom rozhodování přístrojové komise podílela. Zjišťovali jsme, jestli nemocnice mají dostatečný personál. Organizovali jsme ve spolupráci s Evropskou radiologickou společností kurzy a školení pro laboranty a lékaře, abychom měli vyškolené týmy. Byly umisťovány do těch nemocnic, kde byl personál připraven na jejich obsluhu, kde byly podmínky pro to, aby mohly být provozovány. To, že Ministerstvo zdravotnictví rezignovalo na následnou kontrolu, jestli ty podmínky jsou opravdu dlouhodobě plněny, to, že v některých případech pojišťovny jaksi prosadily zájmy, které se netýkaly čistě odbornosti, je jiná věc. Je potřeba si uvědomit, že pokud má člověk onemocnění mozku, a nejedná se o úraz, tak jediná metoda, která odhalí chorobu, je magnetická rezonance. Pokud má pacient místo magnetické rezonance provedeno CT vyšetření, tedy vyšetření výpočetní tomografií, metodou, která mu ozáří oko, která mu může poškodit zrak, metodou, která má dramaticky nižší výtěžnost, tak je to velmi, velmi k neprospěchu toho pacienta, v mnoha případech se choroba neodhalí, a ten člověk umře.

Vždyť nabízí návrhy napříč současným osazením Poslanecké sněmovny.

Jde o to, že každá ucházející se vláda jde se svou kůží na trh a snaží se, ano, většinou s domluvenou koalicí, schválit a vyslovit důvěru navržené vládě.

Zatím však dle všech předchozích vyjádření můžeme očekávat, že se dnešní pokus o vyslovení důvěry nově sestavené vládě nevyjde.

Největší otazník pro nás vyvstal v oblasti reformy důchodového systému.

Solidarita pro potřebné se smrskne na rovný či garantovaný důchod.

Protože já mám podezření, že ani o ten text tady zas tak moc nejde. Tady sice předseda vlády může stokrát říkat, že má rád a preferuje většinový systém. Tady v této zemi máme systém poměrný. Chápete, to prostě pravda není, že menšinová vláda. A druhá věta, že účelem je odblokování povolební situace, a proto... Tady to přece není odblokování. To, co blokuje situaci, to přece všichni víme, to blokuje to, že bohužel premiér je v situaci člověka, na kterém ulpělo podezření z podvodu dotačního, jak je všeobecně známo. A to je třeba odblokovat. A jestliže někdo tento osobní zájem neustoupit nadřadí tomu, co je zájem země, a respektování pravidel hry, no tak jsme prostě zablokovaní. Existuje cesta, jak to odblokovat. Existuje cesta. Musíte jednat. V poměrném systému musíte jednat. A v té Sněmovně se osvědčí, že mají většinu. To je to, co se tady má hrát. Dopředu víme, že důvěra nebude. A tohle programové prohlášení je cár papíru. Takhle to mohu vzít, utrhnout... Víte, proč je to cár papíru? To vám vysvětlím. Protože kdyby tady dneska proběhlo hlasování o důvěře a odhlasovalo se to, tak to znamená, že se to stává nějakým závazkem třeba, protože se tady zavázali ti, kteří dostali důvěru, že to budou plnit, a pak to Sněmovna může kontrolovat. Nikdo tady nepočítá s důvěru, ani prezident, který by byl rád, s tím nepočítá.